Protože Dublin ohrožuje především Českou republiku tím, že bude Evropská unie relokovat ty běžence, které nasbírali v Itálii, v Řecku, kteří odcházeli do Německa, a budou je relokovat do dalších středoevropských a východoevropských zemí. Takže já tvrdím, že Evropská unie nemá řešení, že řeší jenom důsledek. Já tvrdím, že nemá řešení, a dokonce si dovolím i tvrdit, že posílá peníze těm běžencům, eura, posílá do Itálie, do Řecka a že svým způsobem tento projekt podporuje.
Poslední v tuto chvíli přihlášený s faktickou poznámkou je pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedo. Tady zaznělo, že v době vlády pana Miloše Zemana prošlo přes naše území 50 tisíc uprchlíků, a já jsem na to řekl, že to byli skuteční uprchlíci před skutečnými evropskými vojenskými konflikty. Takže jsem nic nemanipuloval, nic jsem nezamlčel a věcně jsem argumentoval na ten předcházející argument mých předřečníků. Ano, za vlády současného prezidenta pana Miloše Zemana prošlo přes naše území 50 tisíc skutečných uprchlíků před skutečnými evropskými vojenskými konflikty a neporušovali v té době žádnou Dublinskou smlouvu, protože v té době neexistovala. Jejich cílovou zemí bylo Německo, většina z nich se tam zřejmě nedostala.
Pane poslanče, prosím.
Já bych jen trochu oponoval tomu, že byli skuteční váleční uprchlíci. Čili tehdejší azylový systém, který je v podstatě stejný dneska, jak byl tehdy v České republice, tyto lidi nevyhodnotil jako skutečné uprchlíky před válečným konfliktem, ale vašimi slovy jako migranty, možná ekonomické migranty. Prostě nebyl. Možná jim byla přiznána doplňková ochrana, to je možné, ta čísla nemám, ale z těch čísel je jasné, že to byly naprosté zlomky.
V tom případě opravuji své tvrzení.
Já se opravdu snažím argumentovat. Máte i legální migraci. Prosím, rozlišujme to. Jako když se sem nastěhuje někdo z Ameriky nebo z Austrálie, tak je taky migrant a dostane nějaký status a třeba časem se může stát českým občanem. Ale já se bavím o těch, kteří skutečně potřebují mezinárodní právní ochranu, a ten azylový systém toto vyhodnocuje. My mluvíme o ekonomické migraci. Pokud ten systém tehdy vyhodnotil, že 50 tisíc lidí, kteří tady fyzicky byli a požádali o azyl, že drtivá většina z nich není hodna mezinárodní právní ochrany, tak prostě není, to znamená, byli to obyčejní migranti, zřejmě tedy ekonomičtí migranti. Rozumíme si? Ale opravdu, já se nesnažím používat zavádějící fakta.
Je to lehce prokazatelné, že to není pravda. To znamená, bylo to na základě nesmyslného blogu, není to pravda, lze to dohledat z veřejně dostupných zdrojů, ze záznamu hlasování. Ostatní pro nehlasovali.
Nemá v tuto chvíli asi valného smyslu si znovu vysvětlovat, o čem Dublin je, o čem není. Určitě bude ještě prostor pro věcnou diskuzi i na výboru. Protože my potřebujeme dublinské nařízení, pokud chceme, aby byl Schengen. Takže rozhodně odmítáme Dublin IV, ale hledejme prosím jiné řešení. Pro nás je zásadní, aby předseda vlády a vláda přijali taková opatření a přišli s takovými návrhy, které budou i pro ostatní evropské partnery přijatelné. To totiž nejde jenom o nějakou migraci z Afriky. Takže ano, řešení je mimo Evropu. Tím cílem musí být řešit migraci mimo území Evropy. Pokud nebude dublinský systém, tak spadne i schengenský systém. My jsme země, která je výrazně závislá na exportu. A pokud spadne zkrátka dublinský systém, tak bude neudržitelný schengenský systém. Jsem zvědavá, jak byste vašim voličům pak vysvětlovali, že přišli o pracovní místa, protože pro nás by to znamenalo mimořádný ekonomický úpadek a opravdu výrazný nárůst nezaměstnanosti. A pak samozřejmě ta situace, kterou dneska řešíme, má ještě jeden politický rozměr. A kolegové z SPD mi ho připomněli. Mě o tom přesvědčila ještě jedna věc. Když jsem byla dneska u východu z Malostranské ulice, tak k vám, kolegové, přicházela ruská televize. A to bych si opravdu nepřála. Žijeme na evropském kontinentu a každý z nás, kdo navštívil země v Asii, v Africe, tak ví, že máme velké štěstí, byť nejsme dokonalou společností. Možná vám to přijde jako samozřejmost. Protože to není nějaká Evropská unie, někde v Bruselu nějací úředníci. To jsme i my, protože i my jsme součástí Evropské unie. V souvislosti s migrací se velmi často hovoří o hodnotách, obhajobě hodnot, dokonce o modlitbách. A modlitby jsou určitě potřeba. Česká republika je součástí evropského kulturního prostoru a evropský kulturní prostor vyrostl v křesťanství a já bych vás chtěla ujistit o jedné věci ještě jednou, že nenávist a strach, který šíříte, je v rozporu s tím křesťanstvím, ke kterému já se hlásím. Protože křesťanské hodnoty vyrůstaly z kultury, která je založena na lásce a milosrdenství.
Já děkuji paní poslankyni Langšádlové. Poprosím pana poslance Jana Skopečka, připraví se pan poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím, pane poslanče.
Děkuji pěkně. Já jsem velmi rád, že dneska to téma tady takto probíráme.
Já budu velmi stručný.
Tím byly vyčerpány písemné přihlášky a nyní tedy mám z pléna pana poslance Benešíka.
Jeho znění je toto: "Poslanecká sněmovna
Já bych rád jenom komentoval ten předchozí výstup. My v podstatě s celým tím textem, tak jak je, souhlasíme. To znamená, budeme jezdit do Bruselu, nebudeme mluvit anglicky, nic nedojednáme, protože jsme křičeli ne, ne, ne a ne.
Já taky děkuji. A nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Langšádlovou.
Hezký večer, dámy a pánové. Jsem přesvědčená, že to má svůj význam.
Já také děkuji. Ještě se rozhlédnu. Jasně, ano. Ne. Tak vypadá to, že závěrečná slova nebudou. Takže v tom případě myslím, že správné pořadí hlasování je takové, že nejdřív budeme hlasovat o alternativním, nebo o pozdějším návrhu a poté o původním návrhu?
Máme zde dva návrhy. Takže já navrhuji, abychom hlasovali v tom pořadí, jak byly doručeny.
To je jasné, že jsou to dvě hlasování. V tom případě tedy budeme hlasovat takto. Zdrželi se? Z přítomných 165 poslanců, hlasovalo pro návrh 163 poslanců, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. A než se posuneme... Ne, tady jsou nějaké faktické, ale to je špatně, předpokládám.
Pan premiér nám slíbil, že vyjedná takové podmínky, které neohrozí naši suverenitu. S velkou skepsí a nedůvěrou sleduji vyjádření kolegů, kteří si myslí, že v Dublinu IV jsou obsaženy i části, které povedou k lepší návratové politice. Evropská unie již dnes nemá a ani nebude mít nejen prostředky, ale ani odvahu deportovat statisíce odmítnutých žadatelů o azyl a naopak budeme dobrovolně importovat další pomocí programu na slučování rodin. Evropu zachránil Viktor Orbán a jeho plot. Evropu zachrání pouze maďarský, australský a v současné době i americký přístup nulové tolerance k nelegální ekonomické migraci. Zachraňme životy, zastavme lodě. Ano, to můžeme, pokud budeme chtít. Ale nemáme povinnost spáchat sebevraždu a islamizovat a afrikanizovat ani Evropu, ani svou vlast.
Děkuji, pane poslanče. Než dám slovo paní poslankyni Nevludové, tak musíme dát přednost faktickým poznámkám.
Tak snad aspoň tuto obavu bych si dovolil tímto vyjádřením eliminovat.
Další faktická poznámka, pan poslanec Veselý.
Prosím vás, Dublin IV má části, které určitě nechceme, ale zrychlení azylového systému přece snad chceme.
Já jsem velmi rád, že tady z úst pana kolegy Volného prostřednictvím pana předsedajícího slyším ty poznámky o tom, že je třeba pomáhat na místě, protože to byla právě SPD, která před Vánoci navrhovala redukci výdajů na rozvojovou spolupráci o 200 milionů korun. Tak já jsem rád, že teď už tuto politiku opouštíte a budete nám příště pomáhat ty výdaje naopak zvýšit.
Následuje faktická poznámka pana poslance Holíka. Máte slovo.
Patřím k lidem, kteří si všechno kontrolují na vlastní oči. Navštívil jsem na rozdíl od vás většinu uprchlických táborů. Kam se ztratili, to si odpovězte. Když jsem byl ve Vyšných Lhotách, bylo tam 199 pouze mladých pánů. Ale máme tady prosím 12 uprchlíků. Takže zvažujte a počítejte.
Tak abyste měli stejné informace, jako mám já, tak k faktickým poznámkám jsou přihlášeni v tomto pořadí pan poslanec Benešík, Volný, paní poslankyně Langšádlová, pan poslanec Kobza, Feri a Kopřiva. Na řadě je pan poslanec Benešík. Prosím.
V době Miloše Zemana, kterého vy podporujete na prezidenta republiky, jsme jich tady měli za ty čtyři roky skoro 50 tisíc. Taková je realita, to jsou statistiky Ministerstva vnitra. Výborně, děkuji vám. Jenom jsem chtěl říct, že tady zaznělo slovo multikulti fašista. Já jsem odpůrcem multikulturalismu. Moje kultura stojí na základech, které jsem tady mockrát jmenoval, a to vyznává i moje strana.
Další faktická poznámka, pan poslanec Volný, tedy pan poslanec Lubomír Volný.
Já už jsem to vysvětloval na tom výboru. Nepovede. Já si kromě toho, že zefektivnila a zlegalizovala nelegální imigraci, nedovedu vzpomenout vůbec na nic. Potom tady ke kolegovi pirátovi. Já jsem řekl ano, pomáhejme, pomáhat můžeme, pokud chceme. Byli to lidé převážně z území, kde skutečně probíhal nějaký válečný konflikt.
Pane předsedo, zazněly tři návrhy.
Já vám děkuji. Kdo je proti? Jestli jsou to pouze dvě hlasování? Pan Bartoš vystoupil jako první. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o pořadu ve znění schválených změn jako celku. Kdo je proti? Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Já v této věci zahajuji rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není tomu tak.
Prosím, paní poslankyně.
Já musím reagovat už na to, co tady padlo od mého předřečníka. V době, kdy jsme nebyli v Evropské unii, v době, kdy jsme nebyli součástí Schengenu, Českou republikou prošlo, a kolega to tady říkal a říkal to i na výboru, prosím, poslouchejme se, 50 tisíc lidí. Dublin je opravdu - Dublin IV právě proto, že má přerozdělovací mechanismus, který víme, že nefunguje, tak je nepřijatelný. Je nepřijatelný i pro nás. Ale na druhou stranu zkusme se o tomto komplexním problému bavit věcně. Nezavírejme před problémy oči, ale také nezkreslujme - nezkreslujme! - ta fakta. Vždyť těch kroků, které se udělaly, jako společná pobřežní pohraniční stráž a další věci, těch už je celá řada. Řešení je společné na evropské úrovni a řešení migrace je mimo hranice Evropy.
Další faktická poznámka - pan poslanec Kobza. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Kopřiva, po něm pan předseda Benešík. Pane poslanče, prosím.
Děkuji, pane předsedající. Rád bych vaším prostřednictvím reagoval na kolegu Peksu v otázce rozvojové pomoci. Já nevím, kolika projektů rozvojové pomoci se pan Peksa zúčastnil. Takže pokud budeme podporovat na úkor našich invalidů výrobu tradičních sýrů v Bosně a Hercegovině, to pro mne není smysluplný projekt. Takže v první řadě se chceme postarat o vlastní lidi, o vlastní bezpečnost, a pokud budeme například stavět učňovská střediska pro výuku v dotyčných zemích, v Africe, kde jsem také strávil dost času, tak samozřejmě to smysl má.
Pan poslanec Kopřiva a jeho faktická poznámka.
Pane předsedající, díky za slovo.
K faktické poznámce se přihlásil také pan předseda Radim Fiala, ale přednost mají elektronické přihlášky. Takže pan předseda Benešík. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Volný a pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo.
Ty statistiky se dají dohledat. Pokud byla válka v Čečensku nebo v Bosně, a tam moc katolíků nebo pravoslavných nenajdete, v Čečensku už vůbec ne, tak tady byli lidé z těchto zemí. Samozřejmě že ty válečné konflikty se do toho odrážejí. Ale český azylový systém podle mého názoru funguje dobře. Já jsem o tom přesvědčen. Ta předešlá i tato. Ale dobrá, když si ho chceme dělat, tak ho dělejme. Možná trochu ztrácíme čas.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
A druhá věc.
Další faktická poznámka - pan poslanec Jurečka. Prosím, pane poslanče.
To znamená, pomáháme jak v oblasti školství, zdravotnictví, tak v oblasti budování základních sociálních potřeb a služeb, ale také pomáháme v tom, aby ti lidé tam mohli mít práci a pracovní příležitosti. Myslím, že tato spolupráce rozvojová má velký efekt. Mimochodem má i také jeden efekt v tom, že dost často ty kontakty, které se navážou v rámci této spolupráce, ústí třeba i v byznysové kontakty, že potom tam české firmy dodávají technologie, dodávají tam i své produkty do části těch výrobních procesů.
Takže úvahy o tom, že jsme vítači, že vláda nic neřeší, že nic nedělala, nejsou prostě pravdivé. Není to tak, a myslím si, že k těmto usnesením, k těmto záměrům, alespoň tak jsem to já pochopil po zasedání našeho výboru s novým premiérem Andrejem Babišem, ten se k tomuto plně přihlásil a toto hájil. Takže já si myslím, že tady v této Sněmovně se shodneme. Jenom vás prosím o to, abychom tento bod odhlasovali jako první až na pátek, kdy zasedne výbor, na který máte přístup a na který na rozdíl od pléna Sněmovny mohou přijít i odborníci.
Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala.
Nicméně ten výbor proběhl, já si myslím, že to bylo někdy 13., 14. prosince. V ten den odjížděl pan premiér Babiš do Bruselu na jednání. A my jsme chtěli, aby už v ten den byl tímto usnesením vybaven. Ale ten výbor se k žádnému novému usnesení neměl. Takže já chápu pana Benešíka, ale já tomu příliš nevěřím.
Opakuji, nejedná se o rozpravu. Platí vaše přihláška k pořadu schůze? Ano. Poté s přednostním právem pan předseda Bělobrádek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ruší svoji přihlášku.
Takže ne že jsme premiéra nevybavili žádným usnesením, ale potvrdili jsme mu, doporučili jsme mu a vyzvali jsme ho k tomu, aby prosazoval přesně to, co já jsem tady četl, a mnohé další. Což si myslím, že i kolegy z SPD může uspokojit.